A poté bychom hlasovali v desátém hlasování o zákonu jako celku. Já bych samozřejmě před každým hlasováním řekl nejen stanovisko výboru, ale také stručně, o co se věcně jedná v tom konkrétním návrhu.
Děkuji, pane zpravodaji. Zeptám se, zda někdo chce vystoupit k proceduře či přednést alternativní návrh. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji přednesl zpravodaj. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 32, přihlášeno je 166, pro 163, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Další prosím.
Budeme hlasovat o návrhu pod písmenem D, to je návrh paní poslankyně Maxové.
Další prosím.
V tomto případě již nebudeme hlasovat návrh AA, ale návrh... Takže omlouvám se za zmatek.
Kdo je proti? Tento návrh byl přijat.
Je to institut, který umožňuje výjimečně obsadit služební místo pracovním poměrem na omezenou dobu.
Tento návrh byl přijat. Další prosím.
Páté hlasování bude o návrhu AC, a to společně jedním hlasováním.
Tento návrh byl přijat. Další prosím. Tento návrh nebyl přijat.
Řeší se zastupitelnost, zpřesňuje se rozsah a podmínky zastupování, podmínky zproštění výkonu služby, například při zahájení kárného řízení.
Tento návrh byl přijat. Další prosím.
Je to ta širší varianta.
Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Děkuji panu senátorovi i panu zpravodaji. Budeme pokračovat. Ještě přečtu omluvu.
Odůvodnění pozměňovacího návrhu je uvedeno ve sněmovním dokumentu.
Děkuji panu poslanci Seďovi. Ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není zájem, pan zpravodaj nemá zájem. Nepadl žádný návrh, který bychom měli hlasovat, a proto děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím druhé čtení tohoto návrhu. Nemusíme to hlasovat, jsme ve druhém čtení a jde o rozhodnutí výboru, které akceptuje Poslanecká sněmovna. Prosím tedy, pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, hlavním cílem návrhu je posílit bezpečnostní prvky migračního procesu a mechanismy zamezující zneužívání ustanovení migračního procesu. Vláda těmito opatřeními reaguje mimo jiné také na podněty výboru pro evropské záležitosti, který vládu požádal právě o posílení bezpečnostních prvků migračních procesů. Některá z navrhovaných opatření jsou zároveň součástí vládního balíčku, jehož cílem je zvýšení vnitřní bezpečnosti v České republice. Návrhem jsou dále do českého právního řádu transponovány dvě směrnice Evropské unie, které upravují podmínky pobytu příslušníků třetích zemí. Jde jednak o cizince, kteří mají být na území České republiky zaměstnáni jako sezónní pracovníci, a jednak o cizince, kteří mají být na území České republiky převedeni k výkonu konkrétní kvalifikované pracovní pozice v rámci jedné společnosti, jejíž sídlo je tedy mimo území České republiky. Cílem vlády je na jedné straně podporovat migraci tzv. prorůstovou, která pomáhá české ekonomice v rozumném rozsahu, na druhé straně striktně dodržovat podmínky pro zachování vnitřní bezpečnosti v České republice.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
"Výbor pro bezpečnost Ostatní novelizační body se přečíslují.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
Děkuji panu zpravodaji za jeho vystoupení a otevírám rozpravu. Mám do ní dvě přihlášky, první je přihlášený pan poslanec Ludvík Hovorka a pan zpravodaj potom je přihlášen řádně v rozpravě se svým vystoupením.
Vážený pane předsedo, dámy a poslanci, návrh zvyšuje sociální citlivost systému veřejného zdravotního pojištění, a proto vás žádám o jeho podporu.
Děkuji, pane předsedající. Navrhuje se snížit spoluúčast u dětí do 18 let, čímž bude finančně odlehčeno rodinám s nemocnými dětmi, a snížena podle návrhu bude spoluúčast i u osob nad 65 let věku s navazujícím dalším snížením od 70 let věku. Děkuji.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Pastuchová, připraví se paní poslankyně Marková.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegové a kolegyně, dovolte mi krátce se vyjádřit k tomuto vládnímu návrhu. A předem říkám, že samozřejmě i dětem i důchodcům přeji co nejmenší náklady. Nicméně si myslím, že zrovna tento vládní návrh je opět předvolební vábničkou kolegů ze sociální demokracie. Tento návrh se totiž tváří jako sociálně citlivý, ale ve skutečnosti tomu tak není. Musím odmítnout argument o sociálně zranitelných skupinách obyvatelstva, protože návrh je koncipován jako plošný, bez testování příjmové situace. Bude se týkat také vysokopříjmových pojištěnců, kteří žádnou úlevu ze sociálních důvodů nepotřebují. Tím chci říct, že důchod roste a limit je dán absolutní částkou, takže jeho váha klesá. Přesto najednou tvrdíme, že způsobuje nedostupnost léčby. Tento návrh není doložen ani náznakem analýzy, která by alespoň otevírala možnost, že díky platbám je pro někoho nedostupná péče nebo léky. Přístup k péči to tedy rozhodně neomezuje. Pan ministr Ludvík snad někde řekl, že je to projev solidarity. Ale toto je solidarita chudých nemocných mezi 18 a 65 lety s bohatými pod 18 a nad 65 let. Opravdu je to takto správně? Myslím si, že ne. Když něco kritizuji, měla bych nabídnout i variantu řešení. Co například udělat tyto limity podle diagnóz? V žádném případě podle věku. Podle informací Státního ústavu pro kontrolu léčiv se ročně plýtvá s léky za zhruba dva miliony korun, které se jednoduše řečeno vyhodí do koše. Ministerstvo zdravotnictví by místo tohoto návrhu mělo přijít s opatřením, jak zamezit tomuto plýtvání. Děkuji za pozornost.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se jenom velmi krátce vyjádřila k tomuto návrhu zákona. Jedná se o děti do 18 let a osoby nad 65 let věku. Je to však samozřejmě spíše odhad, protože nelze predikovat, jak se bude trh chovat. Navíc tlakem VZP, kdy preferování léků bez doplatku na svých pozitivních listech vlastně snižují počet lidí, kteří tohoto limitu dosáhnou. Dochází tak k zdánlivě absurdní situaci, kdy se jedná o plošnou úpravu bez ohledu na příjmovou situaci části pojištěnců, kterých se úprava týká...
Paní poslankyně, omlouvám se. Hlouček napravo poprosím, kdyby se rozešel, případně šel ven!
Lidé v sociálně tíživé situaci jsou totiž v celém průběhu života nejen u dětí anebo u důchodců. Na druhou stranu ale je třeba znovu zdůraznit, že existují i další sociálně zranitelní, tedy chronicky nemocní, zdravotně postižení, kteří do těchto navrhovaných skupin nespadají. Z tohoto úhlu pohledu je třeba urychleně přijmout další účinná opatření, která povedou až například k úplné bezplatnosti u těch, kteří to doopravdy potřebují. A proto z tohoto důvodu my tento návrh podpoříme. Děkuji za pozornost.
Děkuji, paní poslankyně. Připraví se pan poslanec Hovorka.
Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, vzhledem k času velice krátce.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Je dobře, že senátoři otevřeli zákon o státní službě, protože se opravdu nepovedl. Bohužel, a je to také v usnesení hospodářského výboru, nebyla využita příležitost ho velmi razantně opravit. My jsme tu státní správu zabetonovali. A je potřeba opravdu, a v tomto volebním období se to bohužel nestane, tento zákon velmi razantně opravit. V tom smyslu je také i usnesení hospodářského výboru.
Děkuju za slovo, vážený pane předsedo. Mě fascinuje, že vy tvrdíte, že ten zákon je nekvalitní. Byli jste to taky vy. To je pravda. Mám spíš ponětí, že až přijde nějaká nová vláda, která přijde po letošních volbách, tak ten služební zákon spíš zruší, než aby ho nějakým způsobem tady furt novelizovala. Když jsem na ty problémy poukazoval, že zabetonujete státní správu, tak říkali: není to pravda. Je to smutné. Ale vy tady potom říkáte, že to bylo vlastně špatně uděláno, špatně připraveno. Ale přitom jsme to připravili my.
Pokud nejsou faktické poznámky, poprosím pana ministra Jurečku.
Myslím, že zákon o státní službě přinesl na nás poměrně velké nároky. Přiznám zcela otevřeně, my jako resort jsme se výrazně podíleli na přípravě některých pozměňovacích návrhů, které tady budou dnes hlasovány. Myslím si, že to jsou úrovně, kde bych odmítl mluvit o tom, že to je politizace státní správy a podobně. Je to jenom určitá manažerská operativa, kterou tímto umožňujeme. Myslím, že to jsou logické věci. Děkuji za pozornost a podporu.
Zeptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Zeptám se na závěrečná slova pana senátora, zda si přeje vystoupit. Zeptám se pana zpravodaje garančního výboru. Ten si nepřeje závěrečné slovo. Potom ještě pan poslanec Bendl - zpravodaj výboru... nepřeje si vystoupit. Pan poslanec Kučera jako zpravodaj také ne. A paní poslankyně Maxová také ne. V tom případě prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s návrhem procedury.
A já jsem na začátku říkal jednu zásadní věc: Pokud se koalice nedohodne na tom, že se tento zákon nedotkne výsluh, tak já ten zákon prostě nepředložím. Tehdy jste měla vystupovat, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, a bít na ta vrata a říkat: Toto není cesta. Tehdy ta policie opravdu byla destabilizovaná. Podařilo se nám vrátit těch 10 %, o které jste je připravili, a něco málo navíc. Budeme muset hledat shodu a budeme muset hledat nějaký nástroj do budoucna, jak to řešit. My jsme ho v rámci debaty v koalici prostě nenašli. Nenašli jsme funkční model, který by zohlednil, jestli policista slouží v Praze, nebo jestli slouží dejme tomu na Ostravsku nebo na Zlínsku.
Já vám rozumím, pane ministře.
Myslím, že nelze přece rozlišovat mezi smrtí vojáka, policisty, hasiče nebo jiného příslušníka. A děkuji panu kolegovi Ondráčkovi, že to téma tady připomněl. My jsme samozřejmě, vážené poslankyně, vážení poslanci, připraveni detailně debatovat jednotlivé připomínky v rámci diskuse ve výborech, tak jako vždy. A ještě jednou k paní kolegyni Černochové, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Ta námitka, tuším, že to byl Nejvyšší správní soud, když jsme si to s nimi vysvětlili, tak ji stáhli. Ale to není pravda. My pouze specifikujeme, za jakých podmínek přesně ten policista, hasič a příslušník ostatních sborů je povinen strpět 150 hodin ve prospěch státu zdarma. A tato částka, která je v důvodové zprávě, vychází z jejich odhadu. Neumím. Můžeme se o tom bavit, můžeme vám dodat v rámci debaty ve výborech detailnější analýzu, detailnější výpočet. Nevím, jestli jsem tady odpověděl na všechny dotazy, bylo jich velmi mnoho. Ale já naprosto odmítám, že by tento zákon nepomáhal příslušníkům, to prostě není pravda!
Nyní závěrečné slovo pana zpravodaje.
Tak ještě jednou dobré odpoledne. Já bych chtěl jenom shrnout, jak proběhla debata. Mluvili tři poslanci, pan Ondráček, paní Černochová a pan kolega Štětina. Ke kolegovi Ondráčkovi. Já mu také chci poděkovat za to, že připomněl, že novela neřeší a mohla a měla řešit rodiny padlých. A jenom jsem chtěl reagovat na to, že vlastně policistům to nic nepřinese a současně to bude stát miliardu. Rozumíme si? Myslím si, že ten populismus tady zazněl spíš za vašich úst. Souhlasím s tím, že výše některých výsluh je opravdu nemravná, 50, 60 i více tisíc. My jsme na podvýboru pro policii o tom mluvili.
Děkuji za slovo. Dneska to bohužel udělal. Pro pana zpravodaje. Protože na rozdíl od vás si nemyslím, že je automaticky jisté, že zvýšení výdajů doputuje až k těm policistům. Jenom ta absolutní víra v to, že to je automaticky jisté, já ji nemám. Ale je to moje obecná poznámka, že automaticky jisté to prostě není. Tak pane ministře, kdybyste uznal za vhodné, že se toho nebojíte... Ne, pane místopředsedo, pana ministra můžu oslovovat přímo!
Děkuji za pozornost.
Takže ho nechám reagovat. Pan kolega Hovorka bude také reagovat faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Čili jde jenom o to, aby ten doklad byl vyžadován vždy. Takže to je smyslem toho pozměňovacího návrhu. A jinak to komerční pojištění není pro ty lidi nedostupné. Není to něco, co by si nemohli pořídit. To asi ovlivnit nemůžeme.
Jsme v obecné rozpravě ve druhém čtení.
Návrh přináší celou řadu pozitivních změn a reaguje na nedostatky současné právní úpravy. Některá z těchto řešení vám budu navrhovat ve svém pozměňujícím návrhu. Cílem tohoto návrhu, k němuž se přihlásím v podrobné rozpravě, je především a právě to posílení bezpečnosti České republiky. Cizinci budou k žádostem přikládat pouze a jenom originály svých dokladů. Rozšíří se počet případů, kdy bude cizinec povinen podat žádost osobně, a pouze a jenom osobně. Například když cizinec se správním orgánem nespolupracuje. Například cizinec bude v mezidobí propuštěn ze zajištění. K odlehčení státní správy a soudní soustavy dojde, pokud nebudou muset rozhodovat, přezkoumávat ve správním soudnictví dvě soudní instance. Přezkoumání rozhodnutí Ministerstva vnitra je již v současné době prováděno nezávislou komisí pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. V případě negativních rozhodnutí se tak urychlí vycestování cizince z území České republiky. Opatření v oblasti ekonomické migrace.
Mohou se využívat třeba na spolupráci s průmyslovou sférou. Tím by se zabránilo tomu, po čem tady většina z vás volala. Tomu, aby se propojila akademická a průmyslová sféra. To negativní stanovisko vlády je založeno na několika -
Děkuji. Má pan zpravodaj zájem o závěrečné slovo? V takovém případě já končím obecnou rozpravu. Pardon. Kdo je proti? Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a ptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy k tomuto tisku. Neeviduji žádnou takovouto přihlášku, pak tedy končím podrobnou rozpravu. Ptám se znovu, jestli pan zpravodaj nebo pan navrhovatel mají zájem o závěrečná slova. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.